Abychom si rozuměli, já jsem nechtěl, ať donutíme jiné státy, aby zvýšily daně. O tom se budeme taky bavit. Je lidskou přirozeností, že daňový poplatník chce platit co nejnižší daň. Já jsem neříkal, že řešení je nová smlouva.
Děkuji za dodržení času. A nyní prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou.
V první části jsem byl zase druhý. A vždycky je to tak trochu věcí výkladu. Proto jsem říkal, nebuďme papežštější než papež. Kdyby k nim muselo dojít, nemohlo Ministerstvo financí dát neutrální stanovisko. Ale tomu nevěřím. Já myslím, že bylo promyšleně neutrální.
V tuto chvíli nemám faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy, takže se znovu zeptám, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí z místa. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Ne, nechce se vyjádřit, tak v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová. Je zde přihlášena s faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Levová. Já jsem jí nemohl dát slovo, protože jsem ještě neotevřel rozpravu, takže pokud bude trvat na té faktické poznámce, tak dostane slovo po paní poslankyni Richterové. Paní poslankyně Richterová má slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Tolik velmi stručně.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Stanovisko klubu KDU-ČSL k Senátem vrácené novele. My jsme už zde při projednávání ve třetím čtení avizovali, že bychom jeden z těch pozměňovacích návrhů, které poslanci KDU-ČSL zde prezentovali v rámci projednávání této novely, chtěli prosazovat v Senátu, tak se i stalo. A jinak klub KDU-ČSL podporuje Senátorem vrácenou verzi a budeme hlasovat pro tuto verzi.
Rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo ze strany paní navrhovatelky? Ani paní senátorka nemá zájem o závěrečné slovo. Takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji paní senátorce, děkuji paní poslankyni Pastuchové. Já mezi námi vítám pana senátora Jaromíra Strnada a prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dovolte mi, abych vám stručně připomenula návrh novely zákona o dluhopisech a některých dalších zákonů. Dalším důvodem je odstranění nejistoty současné právní úpravy insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu zákona ve znění pozměňovacího návrhu Senátu a děkuji Senátu za toto upozornění.
My jsme hledali možnosti, jakým způsobem napravit tuto chybu jiným způsobem než vracet návrh zákona. Bohužel to nejde, takže vás prosím o podporu. Tento pozměňovací návrh byl i poměrně jednoznačně schválen na půdě Senátu.
Děkuji, pane senátore. Garančním výborem při projednávání v Poslanecké sněmovně byl rozpočtový výbor. Ptám se pana zpravodaje poslance Dolejšího, jestli má zájem se k tomu vyjádřit. Nemá zájem pan zpravodaj garančního výboru, takže v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova, takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Návrh nepřináší žádné zásadní změny. Obdobná legislativa platí i v jiných zemích. Já děkuji za pozornost a doufám, že tento pozměňovací návrh najde vaši podporu a podpoříte ho.
Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vznesl procedurální návrh. Činím tak pouze pro jistotu, nechci zdržovat, opravdu ne. Ale dovolte mi, abych jménem dvou poslaneckých klubů, našeho a sociální demokracie, navrhl, aby Poslanecká sněmovna jednala, meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 19. hodině, a to pouze doprojednat bod číslo 7, tisk 206, který v současné době projednáváme.
Já jsem zaznamenal tento procedurální návrh. Sice nás u tohoto bodu nečeká hlasování v druhém čtení, takže bychom se mohli domluvit, že budeme tento bod doprojednávat, ale samozřejmě dám hlasovat, je to zvyk. Takže je jasné, o čem budeme hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, té jsem vyhověl, prosím vás všechny, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. A můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Luzar, po něm pan poslanec Čižinský.
Dámy a pánové, já v intencích uběhlého času budu velice stručný a velice rychlý. Já tady chci jasně říct, že občany hlavně zajímá, kolik jim zbude v peněžence. Občany jasně zajímá to, pokud vláda z jedné strany říká, že chce přidávat důchodcům, že chce přidávat nízkopříjmovým skupinám, tak z druhé strany nemůže říkat, že tyto peníze, které jim mediálně přidá, jim z druhé strany vezme. Proto KSČM jasně říká, že nepřipustíme, aby energie rostly, aby ty příjmy, které po dlouhých letech občané dostali navíc do peněženek, jim z druhé strany z těchto peněženek vytekly. Toto opatření je navrženo a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane poslanče. A s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Nyní v obecné rozpravě jako poslední přihlášený pan poslanec Čižinský.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Děkuji. Jak jsem říkal, pan poslanec Čižinský byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo? Takže obecnou rozpravu končím. Takže otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě jako první vystoupí paní poslankyně Golasowská, po ní pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento pozměňovací návrh jsem podrobně okomentovala v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Konkrétně k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 1825, který vypouští výslovnou implementaci pravidla GAAR z toho důvodu, že ji považuji za nadbytečnou. Dále se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1826, což je pozměňovací návrh, který vypouští možnost Celní správy používat krycí doklady pro kontrolu EET. A za třetí se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1870, což je návrh můj a kolegy Jana Skopečka, který jsem velmi podrobně odůvodnil v obecné rozpravě.
Zaznamenala jsem zde výroky o tom, že je škoda, když tyto peníze leží zbytečně na privatizačním účtu.
Prosím máte slovo.
První, a zdůrazňuji, že ten menší, je ta možnost vlády si zlepšovat výsledek hospodaření. Nicméně to negarantuje, že nakonec ty příjmy budou přesně odpovídat těm očekáváním státního rozpočtu, a negarantuje to ani nějaké pohyby v průběhu toho roku, ani v letech příštích. Ale to je ten menší problém. Že peníze, které jsou jednorázového charakteru a mají sloužit k jednorázovým investicím, ať už vybudování infrastruktury, odstranění starých ekologických zátěží, nebo sanace ztráty důchodového systému v dobách, kdy se ekonomice nedaří, tak nyní se mají zapojit jako běžný příjem státního rozpočtu, stát s nimi začne počítat. A stát dokáže zkonzumovat libovolné množství peněz. Dneska třeba ten důchodový systém je v plusu, ale podle predikcí, které nám předkládá vláda, za pár let až desítek let bude v razantním minusu. To mi přijde velmi nerozumné. Proto Piráti podpoří návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Nyní pan poslanec Jan Skopeček.
Děkuji za slovo. Protože ještě žádná polistopadová vláda v České republice, a to ať byla pravicová, či levicová, neměla tu drzost vysát rezervní fond, který byl v rámci Fondu národního majetku. I předcházející velmi levicové vlády věděly, že mimořádné příjmy, ať už z privatizace, nebo dividend státních podniků, zkrátka není dobré utrácet na běžné výdaje. Protože každému státu, každé ekonomice, se může stát, že nějaké mimořádné výdaje bude potřebovat hradit. To sice neplatí pro aktuální roky, kdy je velmi silný ekonomický růst a nízká nezaměstnanost, a plní se tedy dobře i odvody. Nicméně podívejte se do historie penzijního systému. Vůbec nemluvím o tom, že i ekologické škody a zátěže, ke kterým se stát zavázal, budou v budoucnu vyžadovat poměrně velké sumy. I samo ministerstvo v důvodové zprávě připomíná, že to může být problém pro cash flow v rámci tohoto privatizačního účtu. A přesto si vláda zahrává s myšlenkou toho, že peníze vysaje a utratí je ve státním rozpočtu, a to ve chvíli, kdy, kolegyně a kolegové, v příštím roce podle návrhu státního rozpočtu počítá tato vláda s tím, že bude mít o 150 miliard korun více díky vyššímu inkasu. Děkuji pěkně.
Prosím máte slovo. Je to procedurální návrh. Ale je tu s protinávrhem pan předseda poslaneckého klubu Stanjura.
Podle jednacího řádu můžu podat protinávrh. Takže to je celé. To je celý.
Zazněl protinávrh. Je zde žádost o odhlášení. Té jsem vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Nikdo sice nepředpokládal, že ta státní sféra taky začne bobtnat, ale že se ty platy začnou valorizovat, to se předpokládalo, to znamená, už pak nebyl důvod k té solidární přirážce. To znamená, na jednu stranu já jako tehdejší ministr financí jsem sice pod drtivou kritikou, že jsem tenkrát tu daň zvýšil, ale už nikdo neříká, že to opatření, kterým to bylo časově omezeno, bylo zrušeno a že jste si ty peníze do dnešního dne oproti s tehdejší dohodou s veřejností nechali. Máme tři roky po termínu. Pojďme tu solidární přirážku zrušit. To je první pozměňovací návrh. To nebylo žádné vyvádění. Nikdo nic nevyváděl. Ale ten první pilíř byl oslaben. Ale oni žádné nemají, oni umějí jenom rušit, nic nového navrhovat neumějí. Ta kasírují od těch občanů dál. Oni udělali vůči veřejnosti to mimořádné pokrytectví, že zrušili druhý pilíř, ale těch 14 % si nechali. To se nám to hodí na dárečky, na slevy na jízdném a na spoustu dalších zbytečností. Jenže ta ošklivá vláda je zvýšila ve vazbě na penzijní reformu. Tu vy jste zrušili, ale ty prachy jste si nechali. Tak to byl ten první krok. Druhý krok bylo konsolidační opatření úplně stejné, jako byla ta solidární přirážka, to znamená, v době opravdu velkých rozpočtových výpadků a snahy přesvědčit trhy, že jsme schopni konsolidovat bilance veřejných rozpočtů, jsme přistoupili k tříletému, časově omezenému opatření, že sazby v základní i ve snížené sazbě vzniknou o procento. Tam ta účinnost končila a DPH se mělo snížit. A vedle toho jste tedy zvolili jakousi kosmetickou berličku, že asi pro pět nebo šest marginálních komodit jste udělali druhou sníženou sazbu, což upřímně řečeno pokládám z hlediska jednoduchosti daňového systému za zločin, protože mít tři sazby DPH je opravdu zbytečné a na správu zbytečně drahé. A opět je tady to porušení té dohody s veřejností, že to zvýšení bylo jenom na tři roky. Tady se obracím zejména na levicové poslance.
Takže kdo chcete trošku podpořit školy v tomto smyslu, aby nebyly tolik zatíženy další organizační věcí, tak budu rád, když ten pozměňovací návrh podpoříte.
Nyní se tedy podívám, jestli máme nějaké další přihlášky do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. A jelikož nemáme ani žádný návrh na hlasování, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Tak, máme ještě čas, to znamená, zahájíme další tisk. Pan ministr Brabec je přítomen, jako vždy, připraven.
Já tomu nenadálému štěstí nechci ani věřit a nechci ho tak ani pokoušet tím, že bych dlouho mluvil. A jenom připomínám, že se jedná o provedení úplně adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady, které se týká rtuti, a do českého právního řádu se vlastně promítá ve čtyřech novelách zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o odpadech, o chemických látkách a o zdravotních službách.
A nyní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. A nyní tedy otvírám obecnou rozpravu, do které se nám přihlásili dva poslanci. Jenom chci upozornit, nebudu vás přerušovat, pane poslanče, já to takhle dělám, ale dohoda je, že skončíme v 19 hodin, ale jestli malinko přetáhnete, je to v pohodě. Tak. Nevadí to? Takže já obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova. Tak. Já se podívám, jestli mám někoho dalšího do obecné rozpravy. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Ministerstvo financí se jako zodpovědný hospodář rozhodlo tuto absurdní situaci řešit jednoduchou a logickou novelou, která usnadní převádění peněz z jedné státní kapsy do druhé, z privatizačních účtů do státního rozpočtu. Stát zároveň už nebude mít důvod kumulovat peníze na privatizačních účtech pro případ, že by jejich zdroje zeslábly, protože novela upravuje i opačnou eventualitu. Pokud by na privatizačních účtech nebyl dostatek prostředků na privatizační závazky, peníze by se naopak převedly ze státního rozpočtu. Stávající úprava to neumožňuje. S těmi nejnesmyslnějšími bych se ráda teď hned vypořádala. Nikdy nebylo účelem zvláštních účtů privatizace tvořit rezervu na horší časy. Ten, kde si to myslí, se měl ozvat v roce 2002, když byly příjmy téměř 130 miliard, nebo v roce 2005, když to bylo 110 miliard, ani 40 miliard z roku 2008 nebylo málo. Není ohroženo financování ekologických závazků státu. To je ryze na rozhodnutí vlády, protože účet stojí mimo návrh zákona o státním rozpočtu. Na ekologii by pak nezbyla ani koruna. Nejsnáze tak, že je na těch účtech prostě nechá! Nejde o žádný účetní trik za účelem vylepšení bilance. Tento proces bude transparentní a kontrolovatelný, neboť bude podléhat standardním procesům uplatňovaným při sestavování státního rozpočtu. Na závěr mi dovolte krátké shrnutí. Novela má eliminovat všechny účelové vládní výdaje a ponechat pouze výdajové tituly související se závazky z privatizace, které tak opět získají prioritu financování. Zdůrazňuji, že v současné době není možné hradit privatizační výdaje z žádných jiných zdrojů. Současně bude novelou umožněno efektivní a transparentní využití volných finančních prostředků. Děkuji vám za pozornost.
Nyní požádám pana senátora Ladislava Kose, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já tady nebudu polemizovat s argumenty, které tady uvedla paní ministryně na obhajobu novely tohoto zákona o zrušení Fondu národního majetku, tak, jak jsem to dělal v Senátu, na to si myslím, že tady budou jiní, a jenom bych vás konzervativně seznámil s průběhem projednávání tohoto zákona v Senátu. Nově je pak zavedena možnost převedení prostředků fondu privatizace do státního rozpočtu a jejich využití v jakékoliv jeho kapitole a naopak nově zavedena možnost převodu prostředků ze státního rozpočtu do tohoto fondu. Senátoři uváděli příklady ze svých regionů, kdy se sanace postižených lokalit táhne velice dlouho a Ministerstvo financí k tomu přistupuje velice laxně. Padaly rovněž pochybnosti, zda je tato novela motivována snahou... Takže to byla další námitka. Takže to byl asi takový průřez tím, co se dělo při projednávání v Senátu, a jak jsem říkal, 51 ze 69 přítomných senátorů souhlasilo s návrhem na zamítnutí. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Pak je zde návrh na zařazení nového bodu, který přednášel pan poslanec Svoboda - Vysvětlení ministra zdravotnictví k pokračujícímu odvolávání ředitelů fakultních nemocnic. Takže nejdřív se vyrovnáme se zařazením tohoto bodu. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy hlasovat nebudeme. Kdo je proti?
Já jsem se z té diskuse z grémia domníval, že většinová shoda je úterý první bod, ale samozřejmě bychom se smířili i s tím čtvrtkem. Je to zařazeno?